V okamžiku, kdy sáhnete na zdroje pojišťoven, tak to asi něco bude znamenat, něco to na tom trhu udělá. Bude to znamenat menší úroveň pojištění? Třeba to nic neznamená. Je potřeba, abyste věděli, že to riziko tady existuje, a proto jsem vám ho tady chtěl říct.
Jste jediný, takže prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten první dotaz je, proč navrhuje zvýšení daní, když slibovala, že je zvyšovat nebude. To je první, základní dotaz. A já nemám žádné indicie o tom, že by se teď chystala nějaká investice jednorázová, na kterou by bylo potřeba krytí z těchto zdrojů. Místo toho se to dává normálně do běžných výdajů. To mi přijde extrémně nezodpovědné.
Jsou samozřejmě dvě cesty. Samozřejmě druhá varianta je, že tato záležitost bude řešena ve druhém čtení. Vrátím se k tomu, že možná se v tuto chvíli zdá, že je sucho. Není nic rychlejšího než zapomenutí na to, co se při těch povodních stalo.
Já bych svůj příspěvek rozdělil do tří částí. Nepřinese to nic! Jenom si prostě někdo dá pět piv a vyrazí na lodi. Jiný rozdíl oproti stávajícímu stavu tam nevidím. Druhá věc je samotná podstata, která zde byla zmíněna, toho návrhu ze Senátu. Ostatně jsme to řešili v programu Sněmovny. Z toho důvodu řada z vás, kteří by normálně podpořili tuto věc, tak tak neučinili. A teď samotné kolo a alkohol. Ale i to má třeba v pražských podmínkách problém. Zkuste si někdo z pražské Výtoně jet Braníkem na Zbraslav. Už teď je to přeplněné. A vezměte si, že každý druhý tam bude legálně pod vlivem alkoholu. A my řekneme "a ještě si do toho dejte tři piva, než vyrazíte". Je to i v tomto případě velmi nepříjemné. A někomu jinému to neumožníme. A to si myslím, že je opravdu diskuse, která patří někam jinam.
Já také děkuji a nyní jsou zde faktické poznámky. Jako první pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Válek, poté pan poslanec Blaha Stanislav.
Nic takového ten návrh ve verzi Senátu neobsahuje. Jako dneska, jako včera. A když jsme se o tom bavili, tak znáte náš názor. Podíváme se na tu Evropu, podíváme se na Západ, tam je všude tolerance alkoholu i pro řidiče motorových vozidel. Pak se podíváme směrem na východ, Česko, Slovensko, Bělorusko, Rusko. Mají tam nulu, roky. Je to určitě vzorová země. Tak kam na ty argumenty chodíte? Prosím, argumentujte přesně a pravdivě.
Prosím.
Děkuji, dvě minuty. A podpůrné prostředky zatím nepoužívám, tak mám standardního horáka bez elektromotoru. A kdykoliv jedu na tom kole, tak prostě jedu kolem různých typů podniků, zahrádek, kde sedí cyklisté a pijí pivo. Tak já tedy fakt nechápu, co to tady vykládáte o tom, že to pivo tedy ne. Já nechápu vůbec, o čem se bavíme. Vždyť se nic nezměnilo tím, že je nulová tolerance. Normálně cyklisté pijí pivo. Zastaví, dá si jedno pivo. Ten, kdo nedá, tak nedá. Má odpovědnost nebo nevím co, nazvěte to, jak chcete. Ale prosím vás, my se tady nebavíme o ničem, co stejně není realita. Tak já bych chtěl od někoho z těch, co chtějí nulovou toleranci, slyšet, jak se ta nulová tolerance dneska v praxi vymáhá. Řekněte mi, jak to funguje. Jak bych to hrozně rád slyšel u těch vodáků, jak to funguje, a jak to funguje u těch cyklistů. Řekněte mně to! A chtěl bych slyšet, co se stane, když cyklista pod vlivem alkoholu je účastníkem dopravní nehody. Je víc potrestaný? Je zavřený, má přísnější trest? Co se stane? Jsou takové příklady?
Děkuji a nyní pan poslanec Blaha. Připraví se pan poslanec Jiránek, pak jsou zde ještě další dvě faktické poznámky.
My přece nikoho nevyzýváme k tomu, aby konzumoval alkohol, to je každého osobní odpovědnost. Někdo se na to cítí, někdo se na to necítí. Jsem starostou v Uherském Hradišti, tady máme v okolí spoustu vinařských cyklostezek, které mimochodem vedou vinohrady, představte si to, to je zázrak, že. A můžu vám říct, že to byla skutečně štvanice. Místo úseku, kde závodí motorkáři, ročně tam umírá několik motocyklistů, oni se soustředili na cykloturistiku. My chceme zabránit jejich zbytečné šikaně kvůli deci nebo dvěma deci vína nebo jednomu pivu. Ti lidé přece, my neříkáme, že mají mít přes jedno promile, že se mají motat, padat, vzájemně se v podstatě zraňovat. O to tady přece nikomu nejde. Já jenom říkám, jsme kousek od rakouských hranic, roky jsme se my a naši předkové dívali se závistí přes ty dráty. Já bych nechtěl, abychom se museli dívat přes tu hranici dál a závidět to, že na jejich cyklostezkách třeba v oblasti Wachau se prostě konzumovat v určité míře může.
To je podstata toho kompromisního návrhu týkajícího se okruhu příjemců. Já to ještě na závěr shrnu. Vítáme navýšení rodičovského příspěvku jako poslanecký klub Pirátů, podpoříme tento návrh a současně bychom rádi přispěli k dlouhodobému řešení, ať není potřeba pravidelně toto otevírat. Současně bychom rádi, aby se to navýšení celkové částky projevilo i v navýšení spodního limitu čerpání a zároveň aby nějakým způsobem došlo k navýšení i pro pracující rodiče. Tam nám je jasné, že bude potřeba kompromisní řešení, proto předpokládáme i takové. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, konečně se dostáváme k projednávání tolik ožehavého tématu a tématu, nad kterým panuje ve své podstatě napříč politickým spektrem poměrně vzácná shoda. Tedy původní slib byl, že se nebude zvyšovat rovnou o celou částku těch 80 tisíc, ale půjde to postupně po 40 tisících. Tedy ta jejich nespokojenost a určitý pocit nespravedlnosti a křivdy jsou poměrně, řekla bych, velké. Tohle určitě není dobrý stav. Teď zjišťují, že nikoli, a jsou nazlobení. TOP 09 od samého začátku byla pro variantu, která by byla pro aktivně čerpající rodiče. Víme, že v mnoha zemích je třeba jenom jeden rok nějaká podpora, která se dá nazvat takovou naší rodičovskou dovolenou.
Jednací řád. Takže prosím vás, mluvme pravdu. Ten výsledek má být takový, že pojišťovny nebudou si prostě už přesouvat nebo odkládat zdanění. To znamená, že není pravda, že by to nemělo žádný význam beze změny sazeb. Vezměte si, pokud by i jiní podnikatelé měli možnost si daň sami odložit na později, myslím si, že každý z nich by to udělal. To, že tady včera padlo, že si tady vlastně jednorázově vláda pro sebe vytváří příjmy. Máme to ve vládním prohlášení. Mám ho tady na stole. Půjčím komukoliv z vás. To znamená, že rok a půl to pojišťovny vědí. Navíc se to nedotkne všech pojišťoven. Dotkne se to pojišťoven, které skutečně, a jsou to některé i velké pojišťovny, já jsem s nimi mluvila, takže vím, že je to trápí, které skutečně si ty rezervy natvořily. A říkám, není to sektorová daň, ať si tvoří rezervy, jaké chtějí, ale ať tam existuje limit do budoucna, stejně oni si tu daň jenom odložili. Takže my říkáme: v nějakém čase ji doplaťte a pak ji tvořte všichni stejně. Cituji z toho dopisu. Takže toto je v zásadě přiznání toho, že pojistné rezervy se netvoří pouze a jen na základě objektivních ukazatelů a pojistně matematických modelů, tak jak tady bylo včera celé odpoledne uváděno, ale důležitou roli v tomto směru hraje také daňové plánování. Jednoznačně v tom hraje roli. To zamezení přesouvání zisků a možnost odložení plateb daně, které nemůže si běžný podnikatel, běžná právnická osoba, ani ta banka si to nemůže vytvořit. Takže z toho mně plyne jednoznačný závěr. Pokud tedy platí úvodní teze pojišťoven, že jsou jejich rezervy počítány objektivně, na principu pojistné matematiky, pak by k jejich korekci vlivem zdanění nemělo dojít. Ještě k těm schůzkám. Jinak já bych chtěla ještě říct, tady padalo, že budou to vyvádět formou dividend, že zdraží pojistné. Není jediný důvod ve světle toho, co jsem teď řekla, aby zdražovali pojistné. A dividendy, ať vyvádějí dividendy, pokud jsou z řádně zdaněného zisku. Předtím tam ten limit byl a my to chceme vrátit k tomu pořádku, to znamená, dát to do stavu, který prostě dává smysl. A dáváme na to skoro pět let dohromady. Já už jsem tady celou řadu věcí řekla v rámci úvodního slova. My jsme nikdy neřekli, že to nepřinese něco do inkasa. Včera vám jasně řekl ministr zdravotnictví, jaké jsou celospolečenské dopady spojené s následky kouření, s následky požívání tvrdého alkoholu a s následky hazardu. Takže to, co stát získá, je kapka v moři. A že stát to zapojí do příjmu? Že to použije na priority, které vláda má? Co je na tom špatně? Ráno jste schválili důchody, hlasovali jste, pokud jsem dobře četla, všichni, co tady sedíte, všichni jste pro ně zvedli ruce. Ten průměrný důchod - 900 korun, jenom pro vaši informaci, v příštím roce bude znamenat navíc 37 miliard. Takže co se vám na tom nelíbí? Vsadím boty a klidně je tady nechám, že zvednete všichni pro něj ruku, tak jak tady sedíte. Samozřejmě že v propočtech, které Ministerstvo financí provedlo, je počítáno s omezením spotřeby. Tady jsou sledovány nějaké dlouhodobé trendy a s tím se počítá.
Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Hlasování číslo 36, přihlášeno je 175 poslanců, pro 175, proti nikdo. Já to tedy dořeknu. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Děkuji všem. Jako první otevírám bod Poprosím paní ministryni, která už přichází ke stolku zpravodajů, a zpravodaje garančního výboru pana poslance Romana Sklenáka. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod třetího čtení novely zákona o důchodovém pojištění bych ráda připomněla, že -
Já vás přeruším na okamžik. Poprosím ty, kteří nemají zájem poslouchat, mají něco jiného na řešení, ať prosím neruší důstojný průběh tohoto bodu a opustí případně sál, anebo ať mlčí.
Ráda bych připomněla, že příjmy významné části českých důchodců jsou velmi nízké. Každý sedmý důchodce žije pod hranicí příjmové chudoby a téměř každého třetího důchodce příjmová chudoba ohrožuje. Jeden ze dvou seniorů pak pobírá starobní důchod, který nedosahuje ani výše minimální mzdy. Velká část domácností důchodců tak obtížně vychází se svými příjmy. Například každá pátá domácnost důchodců přiznává, že samotné náklady s bydlením pro ně jsou velkou zátěží. Tato situace českých důchodců, obzvláště těch s nižšími důchody, mě vedla k navržení nadstandardní valorizace nad rámec současného zákona. Návrh proto valorizuje relativně více důchody seniorů s nízkými příjmy. K návrhu novely byly podány čtyři pozměňovací návrhy. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí je ke všem návrhům nesouhlasné. I když bych ráda zdůraznila, že v principu se všemi souhlasím, výjimka je ten poslední - hned vysvětlím. Stejně tak garanční výbor pro sociální politiku ani jeden z návrhů nedoporučil. V rozporu s principy systému důchodového zabezpečení by v roce 2020 existovaly dvě výše základní výměry. Na to přitom není připraven administrativní systém České správy sociálního zabezpečení. Stejně tak by návrh způsobil kolísání příjmů řady důchodců. Základní výměra důchodců s důchodem do 10 000 Kč by totiž v roce 2019 odpovídala 10 % průměrné hrubé mzdy v ekonomice, ale v roce 2020 by byla navýšena o dodatečných 900 Kč a v roce 2021 by byla opět snížena na 10 % průměrné hrubé mzdy v ekonomice. Koncepční změny v této oblasti v současnosti diskutuje Komise pro spravedlivé důchody. V případě přijetí by pozměňovací návrhy negativně ovlivnily možnosti komise efektivně a zejména v pojetí systému uceleně pomoci důchodcům, kteří během své kariéry pečovali o děti. Problém je v tom, že návrh není formulován zcela srozumitelně a je zřejmé, že obsahuje věcné i procesní nesrovnalosti. Z věcného pohledu návrh není konzistentní se stávající ochranou rodičů pomocí institutu vyloučených dob. Podle návrhu by totiž institut vyloučené doby v období po čtvrtém roce věku dítěte mohli využít současně oba rodiče. To znamená, že nelogicky by tak pro období do 4 let věku dítěte, kdy dítě vyžaduje větší péči, platila přísnější úprava. Z procesního pohledu pozměňovací návrh opomíjí také pravidla o upřednostnění vyloučené doby před příjmem.
Pane poslanče, pane předsedo, mám chápat váš návrh jako procedurální návrh, kdy jste tedy navrhoval otevřít rozpravu? Dobře. Tak o tom bychom hlasovali. Takže já vás odhlásím. Návrh byl zamítnut.
S přednostním právem pan předseda Michálek.
Já jsem nikoho nezadlužil ani se nesnažím kázat nějakou morálku. Ale přijde nám zvláštní, že paní ministryně tedy vystoupila takovým způsobem, aby na to nemohl žádný z našich kolegů, kteří řeší ekonomiku, reagovat. Nebylo možné reagovat na radní, protože si to vždycky nechali do toho posledního slova, aby na to nikdo nemohl reagovat. Jasně, to je samozřejmě pravda, paní ministryně nelhala, ale trošku zastírala, když zapomněla říct, že u nás k tomu musíte zaplatit daň z nabytí nemovitosti, která je velmi mastná, zatímco na Slovensku žádná taková daň není. Takže já bych poprosil, když se paní ministryně vyjadřuje, tak aby skutečně to popisovala tak, jak to je, ty věci, aby ta srovnání byla relevantní, aby to nebyly věci vytržené z kontextu, které slouží opravdu jenom k tomu, že se z toho vytrhnou nějaké výroky a tady se udělá demagogické vystoupení.
S přednostním právem nevidím nikoho dalšího přihlášeného, takže se vypořádáme s návrhy, které tady máme. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Návrh byl zamítnut. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Paní poslankyně Langšádlová. Prosím.
Omlouvám se.
Ano, děkuji. Pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Bartošek. Děkuji. Pan poslanec Bartošek. A klid prosím! Je někdo další, kdo by chtěl přikázat k projednání tento tisk výboru? Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat.
Děkuji paní poslankyni. Poprosím znovu o klid v sále a prosím paní poslankyni Černochovou.
Děkuji, pane místopředsedo. Že toto zákon umožňuje. Dokonce máme dvě detašovaná pracoviště.